Děkuji, pane předsedo. Omluvil jsem se zejména těm učitelům, kteří důkladně kariérní řád prostudovali a našli v něm věci, se kterými nesouhlasí. Informace, které jsem dostával ve dnech před projednáváním ve Sněmovně od řady ředitelů a učitelů, byly ovšem takové, že řada učitelů petici podepsala, ale kariérní řád nečetla. Moje reakce byla spíše na toto, moje reakce nebyla rozhodně mířena proti učitelům. Byla to řečnická otázka, kterou považuji za nevhodnou, považuji to za svou chybu. Kariérní řád byl ještě před naším příchodem na ministerstvo projednáván velmi intenzivně s učiteli, řediteli.
Kontrolu čerpaných dotací na projekt NIPEZ realizoval auditní orgán Ministerstva financí a konstatoval pochybení v projektu s finanční hodnotou. Tato korekce byla vyčíslena kvůli podstatné změně smlouvy v důsledku dodání jiného plnění z technického pohledu než toho, které bylo vysoutěženo. Musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj se ztotožnilo s touto korekcí, a to až za mého vedení, protože to považuji samozřejmě za velké pochybení. Zde mi dovolte je strukturálně uvést. Druhá věc je definovat standardy pro elektronické nástroje. To jsem vlastně neřekla - je to zdarma připravený nástroj pro zadavatele pro elektronizaci veřejných zakázek. Co já v tuto chvíli považuji za velice klíčové, je integrace a migrace dat. Národní elektronický nástroj využívá technologii od společnosti Microsoft, u které bylo ohlášeno ze strany právě Microsoftu ukončení této podpory, to znamená takzvaného Silverlightu, což znamená, že tato technologie nebude dále rozvíjena a podporována ze strany této společnosti. Nicméně zde bych ráda zmínila, že toto se netýká pouze Národního elektronického nástroje, ale mnoha státních nástrojů na různých státních organizacích, to znamená resortech české vlády a našeho státu, protože na Silverlightu Microsoftu jede mnoho systémů, čili dodatečné náklady na mnoho státních systémů musí připravovat každý resort. Veřejná zakázka na tuto podporu v tuto chvíli již probíhá, to znamená, není jenom připravovaná, ale probíhá.
Zmiňuje a naráží tak na možné postranní úmysly Valenty. Myslí si, že Valenta tak nepracuje v zájmu občanů a státu, ale v zájmu byznysmenů, doplňuje server Eurozprávy. Tak paní ministryně, já tedy nevím, ale žádný takovýto seminář na vašem ministerstvu nikdy neproběhl, ani letos, ani předloni, nikdy prostě neproběhl. Proběhla pouze jedna informační schůzka, která byla iniciována vaším ministerstvem u mě v kanceláři za přítomnosti tří vašich úředníků, a já jsem si tam přizval jednoho protihráče z protistrany. A na tom nevidím zhola nic špatného a vůbec nic, že pracuji v zájmu byznysmenů. A to se na mě nesmíte zlobit, to přece takto asi by mělo být v každém případě. Jestli jste tedy skutečně na té Maltě, jak vaším sekretariátem řečeno bylo, jestli jste tam skutečně v té době byla, protože se to explicitně Sněmovně poslala jako svoji omluvu.
I kdyby byla faktická, tak elektronická má přednost. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ještě bych vás chtěl požádat o vyčíslení úspor za rok 2016, které NEN přinesl. Tu informaci podle mě musíte mít, protože zítra je termín, kdy máte tuto informaci předat kontrolnímu výboru, a ještě jsme tam nic nedostali.
Já tedy nevím, jestli opravdu je to o mně, nebo je to o NENu, nebo je to o NIPEZu, protože vlastně nevím, kam tady směřujete. Já se ničemu nevyhýbám a myslím si, že jsem vám prokázala, že se NENem opravdu velice intenzivně zabývám. Na první poradě jsem si nechala zjistit, v jakém stavu je tento nástroj, a v tuto chvíli mi bylo sděleno: My nevíme. A v tu chvíli, již v říjnu 2014, ti úředníci, co tam seděli a teď sedí na Ministerstvu financí, dávno měli vědět, že půl roku předtím dali paní Jourové materiál, kde vláda České republiky schválila povinnost toho NENu. A v tuto chvíli vás nebudu a ani nemohu seznamovat s detaily, jakými způsoby já postupuji vůči celému tomuto projektu. My jsme v tuto chvíli v kleštích. Takže to naprosto není pravdivé. A tady musím sdělit, že já osobně očekávám, že Policie České republiky opravdu bude konat velmi rychle, protože tento nástroj prostě musí jet dál bez ohledu na to, co se bude dít. A v tuto chvíli, pokud ten NEN zrušíme, tak samozřejmě to je nehospodárné hospodaření s veřejnými prostředky. Takže v tuto chvíli to MMR musí dobojovat. Resorty opakovaně - a včera jsem odesílala svůj dopis, aby pochopily, že ten NEN musí používat. Co se týká váženého dalšího pana poslance prostřednictvím pana předsedajícího, zítra obdržíte daný materiál.
Takhle jste to, pane ministře, řekl. Takže vás to skutečně rozčílilo. Programové prohlášení vaší vlády - zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich hodnocení. Teď říkáte, že ne, v programovém prohlášení, že ano. To je úplně něco jiného. Tak vy sám protestujete proti něčemu, co v té petici není - a to je velmi jednoduché, napadat něco, co v té petici není. Mě jste neurazil, já nejsem učitel. Ale já si myslím, že omluva nestačí.
Krásný. Tohle mně připomíná francouzský parlament. Když jsem žil ve Francii, tak jsem přesně takhle viděl jednání Poslanecké sněmovny, v britském je to ještě horší. Já jsem se omluvil učitelům, ne vám. Nyní jsem v Poslanecké sněmovně a přiznávám chybu. Kdyby všichni přiznali chybu vždycky tak okamžitě jako já, tak by to možná vypadalo lépe. Ona není jenom motivace v tom smyslu, že to je to, co přijde v tom kariérním řádu. V tom kariérním řádu je ta bonusová nadstavbová složka. A pořád říkáme, a já to znovu opakuji, základní masivní zvýšení tarifních platů je conditio sine qua non. Kolik by to asi dělalo? Prostě já si myslím, že v tom programovém prohlášení je to dobře a je to také v souladu s tím, co jsem řekl já.
A my přejdeme k interpelaci pana poslance Ludvíka Hovorky, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví ve věci podfinancování Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci dlouhodobé podfinancovanosti Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín se pokouší dělat fakultní medicínu za okresní peníze, což nejde. Jak jistě víte, Zlínský kraj nemá fakultní nemocnici. Celkem za tři roky je Zlín levnější než průměrná áčková nemocnice o nějakých 387 mil. korun. Ve skutečnosti ale víme, že zatímco Motol a ostatní drahé fakultní nemocnice byly mírně v plusu, Zlín v daných obdobích hluboce prodělával. Myslím, že podobně by vypadala data i k Fakultní nemocnici u sv. Anny. Pane ministře, tento stav je neúnosný a já vás žádám o nápravu tohoto stavu a rovné podmínky pro nemocnice jako pro poskytovatele zdravotních služeb.
Dobrý den. Moje interpelace se týká nadměrné hlukové zátěže v okolí Autodromu Most. Téměř každý den od 9 hodin do 18 a minimálně dvakrát do týdne i přes 20 hodin jezdí auta a motocykly bez tlumičů výfuků a překračují normy hlukové zátěže. V tomto prostředí žije již třetí sezónu v Mostě několik tisíc lidí. Do Mostu jsou lákáni závodníci hlavně z Německa, Rakouska a Švýcarska hlavně proto, že v těchto zemích jim za podobné porušování zákonů hlukových limitů hrozí velké pokuty. Prostě si tito jezdci u nich doma překročit zákon nedovolí. Za tři roky byla majiteli autodromu udělena jediná pokuta ve výši 50 tisíc. Autodrom má roční zisk kolem 10 milionů korun. Zákon umožňuje finanční pokutu do výše až 3 miliony, nebo dokonce umožňuje dočasně zastavit činnost subjektu v případě porušování zákonů. Že probíhá nezákonná činnost, je naprosto zřejmé, neboť provedená čtyři měření v obytné zóně vysoce překračují zákonný limit 50 decibelů. Argument, že si stěžují lidé, co si postavili domy po vzniku autodromu, a teď si stěžují, je účelově zavádějící a hlavně nepravdivý. Jenom pouze malá část výstavby, cca 30 až 40 domů, byla postavena až po vzniku autodromu. V současné době jsou stíháni obchodníci s alkoholem, do kterého přidávali metanol. Jsou obžalováni, protože došlo k úmrtí a prokazatelnému poškozování zdraví. Lidé žijící v okolí autodromu musí tedy čekat, až budou umírat, nebo se z toho zblázní a provedou sami nepředložené a protizákonné činy. Děkuji, já jsem tam ještě měl...
Sedmou interpelaci pan poslanec Miroslav Opálka ruší pro nepřítomnost paní ministryně. Paní poslankyně, vy prosím také přijďte, pokud chcete interpelovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, bývalá paní ministryně Kateřina Valachová se distancovala od projektu EDISON a řekla, že nemá záštitu. Ministerstvo však toto následně popřelo. Chtěla bych se tedy zeptat, jak je možné, že poskytujete záštitu neziskové organizaci AIESEC projektu EDISON na svých stránkách, když se nezajímáte, zda slouží účelu, ke kterému byl určen. Uvádíte, že jde pouze o záštitu výuky anglického jazyka. Záštita se však vztahuje na projekt jako takový včetně základních témat výuky školství, kultury, sportu, politické situace, sociální situace, ekonomické situace, historie, geografie, turismu, bezpečnosti a práva zemí, ze kterých pocházejí zahraniční lektoři. Jak je možné, že nezisková organizace provádí činnost v rámci školní výuky, provádí činnost za peníze a bez vědomí rodičů? Mám to chápat tak, že nám neziskové organizace budou pod záštitou ministerstva suplovat naše pedagogy, budou nahrazovat výuku a budeme jim za to platit? Jak můžete přenést zodpovědnost na ředitele škol, neprověřit činnost v rámci projektu, který zaštiťujete, a odkazujete ředitele, aby se obrátili na školní inspekci? Znamená to, že ministerstvo dalo projektu EDISON záštitu, ale nemá nic společného s tím, co se v rámci tohoto projektu vyučuje v rámci hlavní vyučovací doby? Chci vaše jasné stanovisko, zda prověříte, jak projekt probíhá, a v případě pochybnosti záštitu zrušíte.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, Česká republika a Království Saúdské Arábie dosud nemají sjednánu mezinárodní smlouvu v oblasti civilního letectví. Jednání o textu dohody bylo ukončeno již v roce 2011, ale druhá strana oznámila připravenost k podpisu až koncem minulého roku. Dohoda obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami. Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Sjednání dohody stejně jako v minulém případě nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Letecká dohoda by měla přispět k současnému rozvoji pravidelné letecké dopravy mezi oběma státy. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, i zde si dovolím požádat o postoupení materiálu k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.
Hezké dobré poledne, děkuji paní ministryni za její úvodní slovo. Prosím, pane poslanče.
Navrhuji zkrátit lhůtu k projednání ve výborech na 30 dnů.
Děkuji, pane poslanče.
Za druhé chci říct, že předchozí hlasování v předchozím bodu bylo neúčinné. Tam to bylo špatně procesně, takže jsme nic neschválili, nic nezkrátili, ale nic nehrozí, protože standardní lhůta končí před koncem srpna a schůze začíná 5. září.
Není nikdo takový, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pana zpravodaje. Přistoupíme tedy k hlasování o tom, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení na 30 dnů. Návrh byl přijat. Prosím, aby i tady úvodní slovo přednesla paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou nejsou v tuto chvíli také upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Zájem na sjednání letecké dohody vyjádřila česká strana v souvislosti s rostoucími aktivitami českých leteckých dopravců na dominikánském přepravním trhu. Dohoda stejně jako předchozí dohody stanoví právní základ pro provozování leteckých dopravních služeb leteckými dopravci obou států. Text dohody má liberální charakter a obsahuje všechna obvyklá ustanovení leteckých dohod. Dohoda tak vytvoří prostor pro možný rozvoj přímého pravidelného leteckého spojení do této oblasti. Sjednání dohody nevyžaduje změny v žádném právním řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Vážené dámy poslankyně, páni poslanci, i zde si vás dovolím požádat o postoupení materiálu k projednání zahraničnímu výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom pro zajímavost, dohoda umožňuje určení libovolného počtu leteckých podniků každou stranou pro provozování leteckých služeb, při kterých mohou být využívána práva stanovená v této dohodě. Jedná se o právo přeletu přes území druhé strany, právo přistání na území druhé strany pro neobchodní účely, právo vykládat a nakládat na území druhé strany v místech stanovených v příloze této dohody.
Zahajuji obecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Jsem rád, že chcete. Ptám se na závěrečná slova. Dále pan zpravodaj přednesl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. I tento návrh byl přijat. Jak je ctěná libost. Má někdo jiný návrh? Návrh byl přijat. Protože neeviduji žádné další návrhy, končím prvé čtení tohoto návrhu protokolu. Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr Jan Chvojka.
Já věřím, že díky protokolu dojde k posílení vzájemné spolupráce s regionem Andského společenství. V současné době nejistoty je důležité, abychom dosahovali pozitivních výsledků, a uzavření protokolu s Ekvádorem považuji za jeden z nich. Sjednání protokolu otevírá nové možnosti jak v oblasti obchodu se zbožím, tak se službami, dále v oblasti investic či veřejných zakázek. Obchodní prostředí bude transparentnější a poskytne, či mělo by poskytnout českým firmám vyšší právní jistotu, což je samozřejmě velmi důležité. Z lepšího přístupu na ekvádorský trh budou těžit různé obory, ať už jde o tradiční automobilový průmysl, či strojírenství, a dále sklářský či bezpečnostní průmysl. V oblasti služeb je potenciál zejména v informačních technologiích, stavebních, inženýrských a architektonických službách. Česká republika jako exportně orientovaná země podporuje posilování ekonomických vztahů s partnery i mimo Evropskou unii a vítá ambiciózní agendu v oblasti společné obchodní politiky, která má přispět k naší konkurenceschopnosti.
Podstatné věci tedy řekl.
Ano, to se shodujete s organizačním výborem. Prosím případně, pokud budete chtít zkrátit lhůtu, tak v obecné rozpravě, kterou jsem právě zahájil.
Takže žádám o zkrácení na 30 dní.
Takže pokud budeme dnes u všech těch tisků zkracovat lhůty, tak to znamená jediné - že ty výbory budou muset zasednout v červenci, když nezkrátíme lhůty, tak budou moci zasednout i později.
Končím projednávání prvého čtení tohoto návrhu protokolu. Následným bode je bod 75, leč pro nepřítomnost pana ministra Pilného přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 76, kde taktéž není přítomen pan ministr Ivan Pilný, proto přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 77, pan ministr Ivan Pilný není přítomen, proto přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 78, pan ministr Ivan Pilný není přítomen, proto přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 79, pan ministr taktéž není přítomen, přerušuji tedy tento bod. Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr Jan Chvojka. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Co ale tady určitě stojí za zmínku, a tady podpořím možná pana ministra, je článek 28, kde se hovoří o spolupráci v oblasti migrace. Toto je jeden z nejdůležitějších článků a dle mého názoru taky hlavní motor schvalovacího procesu a hlavní motor Evropské unie, který tlačí tuto smlouvu do konce ratifikace, a to bod 4 v tomto článku 28, který hovoří: Strany se dohodly, že na žádost kterékoli ze stran uzavřou dohodu upravující konkrétní závazky ve vztahu ke zpětnému přebírání včetně ustanovení týkajících se státních příslušníků jiných zemí a osob bez státní příslušnosti... Trošku to koliduje asi s mezinárodním právem. A to již vůbec nehovořím o tom, že zde není deklarováno, na jaké území tito lidé budou přemisťováni, zda to bude území kontrolované aktuální vládou, nebo to bude hraniční území, nebo naopak to bude území v uvozovkách nepřátelské stávající vládě. A tím se vracím na začátek, že uzavíráme smlouvu se státem, který je ve válečném konfliktu a problematicky kontroluje své vlastní území. To jsou také důvody, které mě vedou k tomu, že se zdržím hlasování.
Pan ministr nebyl bohužel na projednávání této smlouvy, byl tam jeho náměstek, ale doufám, že referoval. A obecně k těm readmisním dohodám. Já jsem chtěl vědět, proč nevážeme naši zahraniční rozvojovou a hospodářskou pomoc přímo na uzavírání těch readmisních dohod. A já si myslím, že je to vadný postoj Evropské unie. Pořád říkají, že země Visegrádu nenabízejí žádné řešení.
Já vám také děkuji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím rozpravu.
Dámy a pánové, já jsem si vždycky myslel, že mám dobrý sluch, ale už ani to možná není pravda, protože se vám přiznám, že já v tom ruchu té Sněmovny nejsem schopen slyšet některé dotazy. To jako je argument? To by vám bylo málo? Já bych stál o takového partnera v Libyi. Přál bych si, kdybych měl aspoň jeho. Máme boj, docela vážný boj, s velice nebezpečnými teroristy. A vy mi tady řeknete - nekontroluje vláda celé území. To bylo ještě ve fázi, kdy jsem rozeznal, co pan poslanec říká. Podstata této dohody je, že chceme nadále pomáhat té vládě, která tam je, která je možná nedokonalá. Takže jak víte, vlastně tady pomáháme v něčem stejným lidem. A jinde, v některých jiných státech severu Afriky bych byl šťastný, kdybych měl aspoň tohohle. Takhle ta realita prostě stojí. A doufám, že je shoda, že tohle je někdo, s kým bychom se měli vypořádat a komu bychom měli čelit. Nebo nám tady tato hnutí ovládnou ten Afghánistán celý. Nechceme.
Smluvní strany uznávají důležitost nákladní a osobní silniční dopravy, zejména z hlediska jejího významu z hlediska dostupnosti odlehlých oblasti a cílových destinací i z hlediska rozvoje karpatského regionu. Nepochopil jsem, zda signatáři preferují spíše silniční dopravu, nebo spíše železniční dopravu. Pojďme se podívat na článek 11, který se týká vodní dopravy. Smluvní strany uznávají potenciál letecké dopravy pro ekonomický rozvoj, zejména pro rozvoj cestovního ruchu a dostupnost odlehlých oblastí. Současně smluvní strany uznávají nezbytnost soustředit se na stávající letiště a letištní plochy. Já bych řekl, že každý druh dopravy představuje potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Ale signatáři myslí i na nemotorovou dopravu. Smluvní strany uznávají zásadní přínos nemotorové dopravy, mimo jiné z hlediska veřejného zdraví a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. smluvní strany uznávají rostoucí význam nemotorové dopravy zejména pro cestovní ruch a rekreaci. A takto bych mohl pokračovat. My tento zbytečný protokol nepodpoříme.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji Zbyňku Stanjurovi za to, že nás tady seznámil podrobně s tím nesmyslem, který tady projednáváme. Já si myslím, že paní ministryně by se neměla smát, ale spíše stydět za to, co tady předkládá do Poslanecké sněmovny.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek, po něm pan poslanec Kučera.
Je to pouze tady ta oblast, která okrajově k nám zasahuje, právě ty Západní Karpaty.
Na druhé straně si myslím, že to v něčem je legitimní, a třeba za Českou republiku my skutečně takto postupujeme.